A já z toho mám obavu.
Eviduji řadu faktických poznámek v pořadí paní poslankyně Peštová, pan poslanec Janulík, Nacher a další.
A samozřejmě z těchto peněz potom sanujete dál. Já vím, že třeba vy ne. My ano. Já mezi ty lidi chodím. Věřím tomu, že jste tak objektivní a říkáte tu pravdu všem do očí.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík. Připraví se pan poslanec Nacher.
To je prostě absolutně vyloučené, to prostě nejde. Japonsko, všechny státy, čili to je jakási fiktivní veličina, která pro běžný život normálního člověka naprosto nehraje roli. Jim je to úplně jedno.
Bojovat s nějakými názory tím, že je vypnete, že je odstraníte z veřejného prostoru, stejně nefunguje, zvlášť v oblasti internetu, kde se potom ty informace šíří jinou cestou, ještě paradoxně získávají více na síle a ti, kteří je šíří, tak jsou přesvědčeni o tom, že šíří nějakou zakázanou pravdu. Já si myslím, že se bavíme o ústavních otázkách, a měli bychom si na to udělat v rámci Poslanecké sněmovny nějaký čas. A my se to musíme učit . Já si troufám tvrdit, že jako politik za osm let už jsem si ten návyk vytvořil. Ten návyk spočívá v tom, že v podstatě nevěřím dopředu ničemu, dokud si to neověřím z dalších dvou nebo tří seriózních zdrojů. Ale spousta našich občanů tuto možnost ještě nemá. To ale neznamená, že se k nim budeme chovat nějak... jako je stádu, kterému budeme vybírat, které názory jsou nebo nejsou ty správné. Měli bychom se chovat v respektu k občanům tak, že je na nich, aby si ten názor udělali sami, a my máme pouze pracovat na tom, abychom pomáhali s osvětou a abychom šířili ty správné argumenty. Jediné limity svobody slova mohou být v rámci trestního práva v rámci jednotlivých skutkových podstat, jako je například šíření poplašné zprávy, ale zde máme poměrně bohatou judikaturu a víme, že je tam především nutné prokázat úmysl, že někdo úmyslně šíří nějakou poplašnou zprávu, a ta poplašná zpráva je způsobilá vyvolat například paniku u obyvatelstva. To jsou zákonné limity, o kterých já se chci bavit. My se k tomu musíme nějakým způsobem postavit a dát tomu nějaký právní rámec. Do té doby Česká republika nemůže být označována za právní stát. Ale tady se pod to nikdo nepodepsal, tady to vypadá, že to všechno jede na nějakého autopilota, a tyhle všechny otázky já bych chtěl položit v rámci zvláštního bodu, který bychom zařadili na plénu. Tak to byla klasická válečná lest a dezinformace v podání Brňáků. Těm, kteří to se mnou vydrželi, děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto svého bodu na pořad jednání, týká se to nás všech.
Nyní vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík a připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
My jako vláda určitě chceme zařadit projednávání strategie. Můžeme mít diskusi o kvalitě toho materiálu - jistě k ní tady bude příležitost, o východiscích daného materiálu a podobně. Nicméně prosím pochopte, že vláda ten materiál chce zařadit na takový moment, kdy budou moci být přítomni všichni gesční ministři zodpovědní za jednotlivé rezorty. Ona je v systému k dispozici. Chápu, že to můžeme otočit, ale logičtější mi přijde mít konkrétní výstupy z výborů tak, jak to udělal bezpečnostní výbor. Prošlo to bez povšimnutí, nevím proč. Já jsem komunikoval pouze s gesčně příslušným výborem, to znamená bezpečnostním, který to projednal. Takže teď je skutečně na logické zvážení toho, zda to nenechat projednat výbory a potom už v nějaké pokročilejší fázi - protože ten materiál se vyvíjí, pracuje podle usnesení vlády strategická pracovní skupina v jedenácti pracovních týmech, ty závěry samozřejmě budou konkrétnější - mnohé otázky z bezpečnostního výboru už budou moci být zodpovězeny v nějaké větší míře, detailu.
Nyní s přednostním právem paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Určitě s tím souhlasím, ale musím říct, že od bezpečnostního výboru, který se konal 14. dubna, uplynulo dalších jedenáct dní a že už dávno to projednání mohlo proběhnout. Takže to považuji v tuto chvíli jenom za oddálení. Ta strategie se nám tady slibuje. Slibovala se do 30. března, slibovala se do 14. dubna a do současné chvíle není. Protože to není strategie, vy jste nám nepředložil strategii řešení uprchlické krize.
S přednostním právem pan ministr vnitra Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.
Tady jsme si udělali takovou rozcvičku v datech. To je usnesení Poslanecké sněmovny a já se tady nebudu meritorně hádat o tom, jestli to byla strategie, nebyla, jestli jsme v té minulé krizi za celou dobu nějaká východiska viděli, nějakou strategii, o kterou jsme prosili. My jsme splnili usnesení, dokonce jsme pro něj hlasovali, 14. 4., jak jsme byli zavázáni, byla daná věc v systému. Samozřejmě na ty výbory rád přijdu, stejně jako ostatní gesční ministři. Ale neříkejte, že nebyl předložen.
Připraví se pan poslanec Miloslav Janulík.
Úplně na úvod možná ta technická část, aby se vám to dobře sledovalo, takže navrhuji nový bod programu. Ten bod by se jmenoval tak, jak je na mé písemné přihlášce - doufám, že to řeknu správně: Informace vlády o právní situaci v oblasti svobody slova v České republice. Tam je těch návrhů také více, ale tam už si trvám na tom, aby se rozhodlo tedy hlasováním. Myslím si, že bychom si konečně měli udělat jasno tady v Poslanecké sněmovně. Jenže, vážení přátelé, podle současné definice i tato věta je fake news, protože Voltaire tu větu nikdy neřekl.
Jenom velmi rychle zareaguji na to, co zaznělo, že nesnižujeme daně. Tak realita: návrh na zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, to je konkrétní fakt. Návrh na snížení spotřební daně, další konkrétní krok. Co se týče obvinění, že nejsme dostatečně v kontaktu s lidmi, kteří žijí aktuální problémy: no přesně obráceně. Ty návrhy a to, co jsme podnikli, vychází z bezprostředního kontaktu s těmi, na které to nejvíce dopadá. To je prostě nový přístup hnutí ANO a SPD - budiž - v situaci, kdy jednáme o krocích, které mají reálně pomoci lidem a reálně pomoci lidem můžou. A samozřejmě spojili jsme s tím další kroky, které jsou nezbytně nutné i ten návrh na snížení spotřební daně na to minimum, ke kterému můžeme sáhnout zároveň řeší několik konkrétních pomocí lidem, kteří nejvíc čelí těm problémům. A to se týká jak těch malých dopravců, pro které to bude nepochybně vyvážení té dramatické situace a nezbytná úleva, tak to zároveň pomůže veřejné dopravě, a to veřejné dopravě jak v případě autobusové dopravy, tak samozřejmě veřejné dopravě i ve vlacích, které nejsou elektrifikované. Další významná pomoc je pro všechny, kteří denně musejí jezdit a dojíždějí a samozřejmě se s těmi vysokými cenami musejí popasovat. Samozřejmě že je potřeba vidět také to, jak se vyvíjí cena ropy a co se odehrává v ostatních státech. A pokud se dál bude vyvíjet cena ropy příznivě, tak i s ohledem na ona všechna opatření budou pohonné hmoty a jejich cena klesat dál. Takže tohle je potřeba zároveň jasně povědět. Jeden konkrétní případ - tady zaznívalo, že ona pomoc nebude viditelná. Běžný kamion má dvě nádrže o tisíci litrech.
S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Oulehlová. Než přijde k mikrofonu, tak si dovolím přečíst omluvy. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych chtěla, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla reagovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana ministra dopravy.
Další faktická poznámka pan ministr Stanjura.
Pan ministr Kupka otevřel jednání na evropské úrovni. Jsou tam i konkrétní případy různých případů, kdy ta daň se prostě snižuje. Takže ta krize vlastně jenom urychlila... ... naši snahu tuto daň zrušit.
Vaše faktická poznámka... ... vyvolala další dvě faktické poznámky. První paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Oulehlová.
Já bych chtěla zareagovat na pana ministra financí, prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, říkal jste: Pomozte nám, nebo respektive jestli máme řešení. Ano, to řešení je, že musíte vyjednat s Evropskou komisí. To je nad 12 tun silniční daň. Dále tady máme pohonné hmoty. Pohonné hmoty jsou stále tam, kde jsou. Ano, nechcete jít s cenou - zastropování, můžete jít s cenou - snížení DPH nebo s cenou - snížení spotřební daně.
Dobré odpoledne.
A nyní je přihlášená paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Vláda zamítla zastropování ceny pohonných hmot a snížení či odpuštění DPH. Od této doby nedošlo k jejich navýšení. V roce 2012 bylo zavedeno povinné snižování emise skleníkových plynů z dodávaných pohonných hmot s postupným náběhem, kdy od roku 2020 mají povinnost dodavatelé pohonných hmot 6 % snížení těchto emisí, což je transpozice směrnice a nic s tím náš stát neudělá. Takže pro dopravce je to velká nula. Zrušení silniční daně je pro střední firmu úspora zhruba 230 000 korun. Tudíž naše vláda vymyslela slevu na slevu. Nelze však očekávat, že při současném nárůstu cen pohonných hmot by zrušení silniční daně pocítili běžní občané, kteří růst ceny pohonných hmot sekundárně pocítí i při nákupu zboží a služeb od podnikatelů. Třetí opatření - kontrola marží. Ministerstvo financí po zakleknutí na čerpací stanice, zda si náhodou neúčtují prodejci pohonných hmot nepřiměřené marže, zjistilo, že dosavadní analýza neprokázala nepřiměřené marže. Dále neprokázala, že by prodejní ceny byly ustřelené od velkoobchodních cen na burze, takže taktéž výsledek je velká nula. Jinak zjištění Ministerstva financí je v souladu se závěry antimonopolního úřadu, který již 10. března upozorňoval na to, že z jeho pohledu nedochází k porušování hospodářské soutěže a že na růstu cen se podílí pouze vývoj cen na světových trzích s ropou. Čtvrté opatření - snížení spotřební daně. Každým dnem jim vznikají závažné hospodářské škody. A komu tím vláda vlastně pomáhá? A jestli se někdo domnívá, že až se stabilizují ceny, že se jim tito zákazníci vrátí, no tak ani omylem. Nahnat zákazníky našich dopravců do chřtánu dopravců ze zahraničí a tím zničit naše dopravce?
Jenom se ujistím, paní poslankyně: váš bod se jmenuje Laxní přístup vlády k dopravcům. Je to tak? A nyní vystoupí pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já teď trochu z jiného soudku, i když to bude částečně souviset s tím, co říkala paní kolegyně Peštová, ale především to bude navazovat na to, co říkal pan místopředseda Havlíček. Jedná se o sněmovní tisk 154, který mění zákon 383 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. A na konci řeknu, aby to nezapadlo, kam bych ho rád tedy přemístil.
To byla všechna přednostní práva a nyní je přihlášen pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vracíme se také po poradě vedení Sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, kde jsme se domluvili na dalším postupu. Prosím. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že je zde řada přihlášek a nebyly by vypořádány, tak než vám dám přestávku, navrhuji následující postup. Děkuji.
Děkuji za slovo. Myslím si, že tu poradu svého poslaneckého klubu mohli udělat včera odpoledne, kdy na to měli celý volný den.
Budu tedy postupovat podle následujícího návrhu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže není to o obraně Andreje Babiše, je to o obraně celého právního systému, protože není možné dělat zákony proti jednomu člověku. Příště se vám znelíbí jiný člověk, tak připravíte návrhy proti němu? Do budoucna to navíc diskvalifikuje úspěšné lidi z podnikatelského prostředí z politiky. Prostě se do veřejného dění zapojovat nebudou chtít. Podnikatele jsme z politiky škrtli a s jakou skupinou přijdou Piráti příště? Ti přece také jsou neustále ve střetu zájmů, když řeší své plány, investice do zdravotnictví a podobně. Můžeme postupně škrtat jednu skupinu po druhé a nakonec tam zbudou jen sami Piráti, kteří v životě nedělali nic jiného než politiku. My jsme připravili vlastní návrh, ten řeší to, co třeba řešit je nutné. Chtěla bych říct, že tady dneska nejde o obstrukci zákona samého nebo dvou zákonů, které jsou dnes zařazeny, protože do budoucna je nevylučujeme, ale jde o zrušené interpelace. Nám jde dnes o zrušené interpelace, které koalice ve středu zrušila tím, že odhlasovala přerušení schůze do pátku. Nikdy nebyly interpelace zrušeny přerušením schůze! Pokud v minulém období došlo k tomu, že nebyly, bylo to po předchozí dohodě s opozicí. Skutečně nenajdete ani jedno podobné hlasování. Konzultovala jsem to se svými kolegy. Museli jsme se ozvat, protože tohle se nesmí stávat, a museli jsme vám tyto otázky položit, byť prostřednictvím navržených nových bodů. A ještě prosím vás k argumentu pirátských poslanců, že se tím ohrožují miliardy z Národního plánu obnovy. - prostě spletla dva zákony... Pak jsem ale pochopila, že záměrně nemluví pravdu. Já jsem zdvořilá, používám: Nemluví pravdu. Národní plán obnovy je vázán a je to, znovu opakuji, jeden z milníků, které tam jsou zmíněny, na zákon o evidenci skutečných majitelů, ne na novelu zákona o střetu zájmů. To jsou prosím dva různé zákony.
Já vám také děkuji. Eviduji přednostní právo pana poslance Michálka, pana předsedy.
Takže to, co říkaly kolegyně Richterová, Potůčková a podobně, to je správně a tak to odpovídá dokumentům, které máme s Evropskou unií. Není to ten samý zákon, nemáte v tom úplně jasno. Ale my to víme, my to víme, co se tam dělalo, jakým způsobem se to vedlo. To, co si myslím, že je zcela zásadní, prosím, neurážejte tady moje kolegy, že nikdy nepracovali! Myslíte si, že informatici, překladatelé a právníci nejsou tvrdě pracující lidi? Jsou lidi, kteří skutečně, ano, pracovali jako normální lidi a byli úspěšní ve volbách, tak co se vám na tom nelíbí? Neměli takovou výhodu, že by pracovali v podniku zahraničního obchodu a že by si ulívali peníze někam do Švýcarska, které krátili ze socialistického vlastnictví. Ne, s tím skutečně do života nešli! Ale jsou to lidi, kteří poctivě pracovali, tak je prosím neurážejte. A ten zákon se netýká jenom pana Babiše. Naopak, tato koalice je na sebe ještě přísnější! Ten zákon se týká v jedné oblasti veřejných zakázek a dotací členů vlády. Takže jestli se někdo nevzpamatoval z toho, jestli je v opozici nebo v koalici, tak je to možná vaše opozice, protože vy už nemáte žádné členy vlády. Ta ustanovení, která se týkají členů vlády, aby nemohli brát ani přes firmy, kde jsou skuteční majitelé, zakázky a dotace, ty se týkají této vlády, té nové vlády, ve které Andrej Babiš už nesedí. Takže není pravda, že by ten zákon byl namířen proti Andreji Babišovi. Ten zákon je stejný, jako když jsme byli v opozici. A nám jde o ty principy, aby vrcholní politici nemohli tímto způsobem být obviňováni, že mají nějaké čachry, kterými získávají veřejné peníze, peníze daňových poplatníků. Takže skutečně jde nám o to, aby veřejnost měla přístup k majetkovým přiznáním a aby se rozsekl ten gordický uzel, ve kterém jsou pohromadě ekonomické zájmy, politické zájmy a média.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je důležité si opět připomenout, že jde jenom o obstrukce, které mají zmařit projednávání zákona o střetu zájmů. A proč je tak důležité schválení vymahatelného zákona o střetu zájmů? Ten je totiž zásadní i pro Národní plán obnovy. Takže co dělá hnutí ANO? Hnutí ANO dnes ohrožuje miliardy eur pro Českou republiku. Asi bude dále pokračovat v obstrukcích, ale věřím, že přispěji k tomu, aby si to třeba hnutí ANO rozmyslelo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený člene vlády. Síly rychlé reakce NATO jsou speciální mnohonárodní jednotky, které Alianci slouží, pokud je okamžitě nutné zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. Síly rychlé reakce NATO se skládají jak z pozemního, námořního, tak i leteckého kontingentu, dokonale vybavené, flexibilní, interoperabilní - síly rychlé reakce jsou jednotkami pro 21. století. Síly rychlé reakce jsou složeny z částí jednotlivých armád členských států NATO. Já jsem rád, že jsem vyčerpal čas, a děkuji za pozornost.
Mají zmařit projednávání zákona o střetu zájmů, a to proč? Pravda je, že vy blokujete i body, které sami navrhujete. Například to, co se týká kybernetiky, mohlo být dneska projednáno jako čtvrté, kdybyste dnes neobstruovali. Vy se tváříte, že to navrhujete, přitom to sami blokujete. Takže ano, zákon o střetu zájmů a miliardy eur pro Českou republiku jsou ohroženy obstrukcemi hnutí ANO.
Nyní je řádně přihlášen do rozpravy, ne do rozpravy, ale k pořadu schůze, pan poslanec Jaroslav Bžoch, kterého zde nevidím, v tom případě přihlášku dávám na konec. A nyní vystoupí k programu schůze pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se paní poslankyně Klára Dostálová. Prosím, pane poslanče.
Moc děkuji, vážený pane místopředsedo. Myslím si, že je potřeba probrat situaci, ve které se ocitají lidé navyšováním cen energií, pohonných hmot, potravin ve srovnání s okolními státy, které jednoduše pomáhají plošně na rozdíl od nás. Toto opatření vlády je komické a je výsměchem všem spotřebitelům, když v okolních státech jsou levnější pohonné hmoty třeba až o 10 korun. Proto jsem tento bod, kterým jsem chtěl včera interpelovat ministra Mariana Jurečku, nazval Asociální opatření vlády jako reakce na rostoucí ceny. Je to příspěvek na bydlení.
Dalším případem je skutečně situace, kdy osoba výdělečně činná nakupuje zboží pro svou potřebu a je vlastně vystavena nebezpečí, že při poruše jakéhokoliv zařízení po prvním roce provozu bude nucena pořídit nové. Jako typický příklad jde například o IT zboží. Množí se ale i případy, kdy výrobní firmy jsou stále méně ochotny garantovat podnikateli i ten pouhý jeden rok. Měli bychom si uvědomit, že současná doba skutečně klade ne naše podnikatele obrovský tlak povinnostmi vůči státu vyplývajícími z podnikání, a proto je podle nás potřeba tomuto podnikatelskému prostředí co nejvíce pomoci v narovnání tak, aby normy nekomplikovaly život. Opakuji, že základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnou ochranu práva z vadného plnění podnikatelům uzavírajícím kupní smlouvu s prodávajícím podnikatelem, a to i v takovém případě, jedná-li se o koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti. Možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici 24 měsíců, má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupě ukáže vada, a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků, a to zejména drobné podnikatele, oproti jiné - klasický spotřebitel. Vláda na své schůzi 29. prosince 2021 projednala a posoudila tento náš návrh zákona a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně v dalším legislativním procesu zohlednit tyto skutečnosti, což vnímám jako velmi dobrý základ k tomu, abychom v legislativním procesu a zejména ve výborech tento návrh ještě dál dopracovali. A dnes vám již můžu sdělit, že máme připraven k tomuto návrhu již i pozměňovací návrh, který vlastně reflektuje na ty námitky vlády. Takže já vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi pokorně žádám o to, pojďme pomoci našim občanům, našim malým a středním podnikatelům touto drobnou úpravou a podpořte prosím tento návrh na předřazení bodu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné dopoledne.